Na to se zapomíná a často se hraje jenom na to, co vy tady neustále říkáte - všichni musí být chudí. Děkuji.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi za dodržení času. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Stanislava Grospiče. Dobře. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Vážené kolegyně, kolegové, já bych tady s dovolením prostřednictvím pana předsedajícího svému předřečníkovi poslanci Hovorkovi chtěl říci, že možná velice špatně poslouchal, nebo si neuvědomujete historická fakta. Církev byla vždycky podvázána a například už květnové zákony v 19. století výrazně ve prospěch státu omezovaly majetkové dispozice církve s majetkem, který církev nikoliv vlastnila, ale pouze měla ve správě či držení. A to, o čem se nese předmětný spor ve vztahu k současným restitucím, je o tom, že církev dostává majetek, který nikdy historicky nevlastnila.
S faktickou poznámkou pan poslanec Laudát a poté ještě jednou pan kolega Hovorka také s faktickou poznámkou. Myslím, že to půjde rychle.
Děkuji. Já musím pana kolegu Grebeníčka uspokojit. V každé společnosti platí, že vlastně potom, když je společnost chudá, tak ti nejchudší na to dojedou, takže ti, co jim dneska nejvíce tleskají, tak ti budou nejchudší. Zatím to vždycky tak na světě bylo. Takže já si myslím, že budou chudí všichni. A samozřejmě pak chápu logiku pana kolegy Grebeníčka, že je nebezpečí, protože přece jenom to nejsou jedinci, církev není firma, takže má obavy, aby náhodou tady nezůstal někdo o něco malinko bohatší.
Děkuji panu kolegovi Laudátovi. Ještě faktická poznámka pana kolegy Ludvíka Hovorky, poté faktická poznámka Karla Fiedlera.
Ano, děkuji za slovo. A já jsem poslouchal i tu historickou genezi, která tady byla. Ale vy také musíte říct na rovinu, že se nevydává veškerý majetek. To si myslím, že je třeba říkat zcela jasně.
Teď to bylo vystoupení, které fakticky nereagovalo na vystoupení k tématu, které projednáváme. Ještě jednou a budu vám muset odebrat slovo okamžitě! Prosím, nyní faktická poznámka paní poslankyně Miroslavy Němcové a pak snad už bude kolegyně Chalánková mít šanci.
Děkuji za slovo. Já chci ve své faktické poznámce reagovat na otázky nebo výtky nebo připomínky, které tady zaznívají stran toho, zda církve a náboženské společnosti v rámci restitucí, které získávají, jsou dosti transparentní v tom, jak se svými penězi takto získanými budou nakládat. Předseda hnutí ANO v letech 2007 až 2013, pokud se nemýlím, jeho firmy dostaly dotaci 14 miliard korun. Myslím, že pokud se dožadujeme jednoho subjektu, nebo části subjektu, tedy církví a náboženských společností, aby nám řekl, co se svými penězi bude dělat, tak bychom to měli chtít úplně ode všech.
Zaznělo tady mnoho technických poznámek. Před touto dohodou státu o vyrovnání s církvemi nesmíme zapomenout, že se také podařila historická dohoda mezi jednotlivými církvemi navzájem. Takže to je také důležitý technický moment. Asi přesně vím, co říkám. Takže to je jedna věc. Pokud chcete vědět, jaké mají představy církve o fungování ve společnosti, doporučuji, je to docela obtížné, ale doporučuji zatím alespoň číst katechismus. Pak můžete číst i ty další texty. To církve skutečně k dispozici mají. A jinak - chtěla bych upozornit členy klubu zejména KSČM, kteří se zde tolik ozývají a brojí proti tomuto vyrovnání státu s církvemi, tak je upozorňuji prostřednictvím pana předsedajícího, že se domnívám, že přesně vím, co jim vadí. Protože církve získají svobodu. A to je ten moment. Pokud ho zvládnou, tak je možné, že ducha svobody může získat i celá naše společnost.
Děkuji paní poslankyni Chalánkové. S faktickou poznámkou pan poslanec Ludvík Hovorka, poté pan poslanec Jaroslav Foldyna s řádnou přihláškou. A poté pan poslanec Grebeníček.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom poznámku k panu kolegovi Fiedlerovi vaším prostřednictvím. Financování sociálních služeb je samozřejmě záležitost velice nákladná. Ovšem nenastalo to druhé. Děkuji.
Zřejmě to téma je, když o tom píší lidé na internetu, píše se o tom v novinách, lidé se nás na to ptají na ulicích, tak prostě téma to je. Co si o tom kdo myslí, je v této chvíli všem jedno. A také mě udivuje jedna věc, kterou k tomu přidám. Slyším mluvit jenom o majetku, o vyrovnání, o penězích a tu a tam nějaký titulek, že nějakého kněze vyšetřuje policie v souvislosti s tím, že se neudržel na uzdě. A to je prostě skandální záležitost! Ono většinou v těch restitucích jde o ni. Nám přeci nikomu nevadí vyrovnání. Co bylo ukradeno, musí být vráceno. To každý slušný člověk musí respektovat. Nám přeci vadí ta druhá věc! Jaká valorizace? Nebyly žádné! Posílali jste lidem směšných 30 korun a to bylo spíš trapné. Kde je výčet toho majetku? Kde je výčtový zákon? Žádný neexistuje. To, že je to nespravedlnost, to přeci každý ví. A já si myslím, že jsou teď jenom prostě taková diskusní fóra tady o tom. Ale možná, že historicky přijde nějaká doba, která bude hledat nějaké cesty a řešení. Církev možná má jeden velký problém, tak jak ho vidím v Polsku.
Chci se zeptat, co se o té doby změnilo, pane ministře. Zdali jste v tomto zapracovali, kdy se případně projekt bude realizovat a co nového v projektu rychlodráhy je.
Děkuji panu poslanci. Poprosím pana ministra, aby panu poslanci něco nového řekl.
Ekonomická efektivita této tratě nebyla prokázána a z toho vyplývá jeden jediný závěr: Není možné v žádné z navržených variant použít efektivně ekonomické prostředky v rámci operačního programu Doprava. My nemůžeme na tuto dráhu použít finanční prostředky. Požadované množství není spolu s metrem, s trasou A, efektivní. Pokud k těmto ústupkům nedojde, není možné předpokládat možnost financování ekonomicky neefektivních variant. Určitou možností pro realizaci projektu je samozřejmě také participace soukromého sektoru na výstavbě, provozu a financování. Já bych chtěl říci, že v této chvíli probíhají úpravy této trati ve směru od Kladna k Praze. I nadále je naší prioritou najít řešení na této trati. Tady si myslím, že skutečně se nabízí jediná možnost - zapojit do této realizace privátní sektor. Ve Francii existuje státní agentura, která se zabývá partnerstvím privátního a státního sektoru, a požádal jsem při oficiální schůzce, zda by pracovníci této agentury nemohli přijet do České republiky, aby nám s případnou přípravou tohoto PPP projektu mohli pomoci.
Děkuji panu ministrovi. Doplňující otázka pana poslance Bendla.
Já se vás na to znovu zeptám za půl roku, co jste v tom udělali. Budu vás na tomto projektu trápit dál, protože je to region, kterému všechny politické subjekty slibovaly, že s tím něco udělají. Tak vy jste slíbili, že budete makat, tak makejte.
Chtěl bych se vás zeptat, jaká je současná situace s jeho přípravou.
Zákon o liniových stavbách má dvě části. Jedna část je plánování výstavby dopravní infrastruktury. Pokud bychom dospěli k situaci a měli tady takovýto zákon, kdy od zahájení do konečného rozhodnutí vedení trasy dojde ke schválení na základě zákona, potom předejdeme různým diskusím, kterých jsme svědky v současné době například i v Českých Budějovicích, kde posuzujeme, jestli jeden nebo dva nebo tři nebo pět sjezdů je optimální.
Chci se zeptat, jakým způsobem ta věc bude dál pokračovat.
Je to normální a je to legitimní a logické. Já bych chtěl říct, že mýtný systém, který je v České republice vybudován a byl budován od roku 2006, kdy Česká republika byla jednou z prvních zemí, kde se mýtný systém uplatňoval v praxi. Všichni ostatní přišli po nás. Spolková republika Německo, Slovensko a další. Vybral se mikrovlnný systém, který je v majetku státu, a tento systém je třeba rozvíjet i nadále do doby dokončení kontraktu. Na Ministerstvo zahraničních věcí odešel materiál, který by měl být následně odeslán do Bruselu. Takže v tomto pokračujeme dál bez ohledu na to, jakým způsobem probíhá výběrové řízení na nového provozovatele. Já bych chtěl říct, že tento proces proběhl 4. 9. letošního roku. Naše dokumentace byla zpracována naprosto v pořádku. Od 29. srpna byla jmenovaná hodnoticí komise a ta pracuje a výsledky bych měl mít hotové do poloviny října, kdy bude vybrán projektový manažer, který spolu se státem začne definovat zadávací podmínky pro nového provozovatele a dodavatele mýtného systému v České republice.
Děkuji vám, pane ministře. Doplňující otázka nebude, takže děkuji.
Je pravda, že tato zařízení mají kapacitu větší, ovšem děti zde žijí v jednotlivých bytech s tetou maximálně po třech. Navíc se do kapacity započítávají i děti na dlouhodobých propustkách u rodičů či pěstounů. MPSV udělilo do konce letošního roku těmto šesti ohroženým zařízením výjimku. Otázka je, co bude dál. V dotčených zařízeních je celkově umístěno 26 dětí, o něž se stará 212 zaměstnanců. Osobně jsem se byla v těchto několika klokáncích podívat, v některých z nich. Jsou zde nádherně vybavené byty, velké herny, zahrada, hřiště. Chtěla bych se proto zeptat, jestli je ještě nějaká šance na jejich záchranu.
Dobrý den, vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci. Já bych možná začala trošku obecněji, že klokánky existují již dlouho a oficiálně patří dnes do skupiny zařízení, která se jmenují zařízení pro okamžitou pomoc. Tato zařízení nejsou provozována jen Fondem ohrožených dětí.
Uvedu tady nejpodstatnější pochybení, která nám Komise vytkla. Vytkla nám zejména nedostatečnou závaznost výstupů z procesů EIA a možné změny záměrů během navazujících povolovacích řízení. To je typicky územní a stavební řízení. Komise nám vytkla nedostatečnou účast veřejnosti v navazujících řízeních a současně nám vytkla nezajištění včasné a účinné soudní ochrany příslušníkům dotčené veřejnosti.
Děkuji panu zpravodaji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nezávidím panu ministrovi, že se musí pokusit tady projít a proklestit něco, co by znamenalo, že to vyhoví evropské směrnici a na druhou stranu nebude činit ještě větší problémy z hlediska stavebních investic v České republice. Myslím, že je třeba mu poděkovat, že se o to pokouší, o tento přístup. Já se jenom obávám toho, že kdyby to bylo schváleno v této podobě, tak vlastně ani ty evropské peníze nepotřebujeme, protože je nemáme za co utratit.
Děkuji panu poslanci Urbanovi. Dále se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Jan Zahradník.
Kde je pan premiér, kde je pan ministr průmyslu a obchodu, kde je pan ministr financí, jejichž resortů se tento zákon určitě dotkne? Nejsou tady mezi námi. Já myslím, že není třeba být takto hrrr. Zahrnujeme na naší národní úrovni taková ustanovení, která vůbec od nás nejsou vyžadována a která významně rozšíří byrokracii. Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí jsou tam zařazeny, aniž by byla stanovena jejich rozloha. Žádné takové prahové hodnoty ten vytýkací dopis, který nám Komise poslala, neobsahuje, nic takového nám Komise nepředpisuje. Naopak říká, že si členské státy mohou tyto prahové hodnoty, tyto limity, nastavit samy. My si je ovšem nastavujeme přísněji, než je nutné. To je něco, co významně prodlouží a také prodraží přípravu staveb, schvalovací proces. Ty tím získají vysloveně exkluzivní a privilegované postavení, aniž by musely přesvědčit veřejnost, občany v daném místě, že skutečně zastupují jejich zájmy.
Když jsem se to dozvěděl, zadal jsem tyto práce tak, aby probíhaly, abychom to mohli velmi rychle napravit. Došlo ke skluzu dvou měsíců a na základě stávající analýzy, jak vypadá příprava tohoto zákona, jsem vyvodil personální zodpovědnost na Ministerstvu dopravy a odvolal jsem okamžitě vrchního ředitele pro legislativu a nahradil ho týmem čtyř lidí. Jeden z nich je z legislativního odboru vlády. Současný stav, který je.
Děkuji panu ministrovi. Děkuji panu poslanci Birkemu.
Děkuji, pane předsedající. Tato informace vyvolala velmi negativní reakce veřejnosti i institucí, které několik desetiletí usilují o rovnovážné napojení obou měst. Zcela nepochopitelná je pak úvaha, že úsek mezi Pohořelicemi a Mikulovem zůstane jako dvoupruhový, když ostatní napojení na české i rakouské straně je čtyřpruhové. Pane ministře, částečně jste již odpověděl ve čtvrté interpelaci. Přesto vás žádám o jednoznačné vyjádření, že Ministerstvo dopravy bude vytrvale připravovat propojení Pohořelice-Mikulov čtyřpruhovou komunikací tak, aby byly splněny mezinárodní dohody.
Děkuji panu poslanci Petrů.
Znovu bych chtěl ujistit, že zrušené zásady územního rozvoje kraje se netýkají katastrálního území Mikulova, a tedy můžeme pokračovat v přípravách obchvatu Mikulova. Já jsem nikdy neřekl, že nebudeme pokračovat v dálničním profilu mezi Brnem a státní hranicí. Ta jenom říká, že bude provedeno rychlostní napojení na hraničním přechodu Drasenhofen. Já jsem tuto smlouvu ukazoval tento týden při svém vystoupení v České televizi. Úplně stejně by nám dva pruhy skončily na hranicích s Rakouskem a na ně by nenavazovala rakouská komunikace. Já se budu snažit a při všech jednáních budu zdůrazňovat, že je potřeba, aby rakouská strana v rámci dalšího vývoje v budoucnosti přistoupila k plnému dokončení v dálničním profilu.
Ne, pardon, už to zjišťuji. Pan poslanec Beznoska se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů. Dále pan poslanec Pavel Šrámek se omlouvá dnes od 14.30 z pracovních důvodů. Tak. Poprosím pana poslance Farského o jeho interpelaci na pana ministra financí.
Opravdu velmi krátce.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se omlouvám. Před pěti minutami Úřad vlády rozesílal tuto sms.
Faktická poznámka pana kolegy Ludvíka Hovorky. Prosím, pane poslanče.
Nevím, jak vy, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, ale zajděte si třeba do Kroměříže a zjistěte si, proč chtějí chodit děti na arcibiskupské gymnázium. A proč tam chtějí chodit i děti z rodin, které nejsou věřící. Asi proto, že je tam dobrá kvalita výuky.
Musím být přísný na všechny.
Děkuji za slovo. Prší nám do něho různé návrhy, některé mají smysl, některé mají smysl menší. Určitě by to zefektivnilo chod této Sněmovny.
Vy mi dáváte, pane předsedo. Ještě faktická poznámka.
Já se k jeho návrhu plně připojuji. Ano, telefonická interpelace na pana premiéra je velmi vhodný návrh.
Potom řádně přihlášená kolegyně Chalánková. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Ještě krátce odbočím. Ono tady dnes zaznělo, že tady sedí málo poslanců. Ano, pane poslanče, v tom je naprostá shoda. Já s tím souhlasím. S tím naprosto souhlasím.
Děkuji za dodržení času. Já za to nemůžu, paní kolegyně, že vás vaši straničtí kolegové chtějí předběhnout ve vaší řádné přihlášce.
Uvidíte, že nebudete litovat.
Paní doktorka také od samého začátku bojuje třeba proti těm velkokapacitním dětským domovům. Ta novela zákona o sociálně-právní ochraně se pokoušela nebo pokouší o několik věci. Jednou z nich je transformace právě těch různých velkokapacitních zařízení, ať už se jedná o kojenecké ústavy, nebo o dětské domovy, ale také o ta zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Například že když se to jmenuje zařízení pro okamžitou pomoc, tak se jedná o pomoc okamžitou, a tedy dočasnou. A já na jednu stranu ano, ta zařízení vypadají moc hezky, jsou tam děti, jsou tam zaměstnanci, na stranu druhou my tady opakovaně, a to probíhalo ještě před tou novelou toho zákona, neustále speciálně Fondu ohrožených dětí se dávají výjimky. Ale tenkrát prostě v souladu s těmi pravidly to ještě bylo možné. A tady on dostal vlastně dva roky na to, aby se přeměnil. Určitě nikdo nechce, aby to tam opustili a nechali být, ale podle mého názoru by se prostě měli transformovat na dětský domov.
Chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem by probíhala případná transformace.
Děkuji vám. Jako další je v pořadí pan poslanec Jan Farský, který interpeluje pana ministra Jana Mládka.
Tak já musím říci, že ty dvě minuty je velmi málo. Dovolte mi ale pár fakt, která bych rád tady zmínil. Tady se vracím k tomu úvodu.